Takže sami zvažte, co je lepší.
Tímto se odkazuji na návrh usnesení, které jsem předložil.
Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Aspoň vidíte, jak to je trošku složitější.
Nikdo si nestěžuje. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Žádám ještě zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.
"Poslanecká sněmovna vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Kdo je proti? Děkuji vám. I doprovodné usnesení bylo schváleno.
Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne.
Pokusím se vás přesvědčit, abyste nepodpořili vládní návrh, který tento problém prostě nevyřeší. Chci jenom připomenout, někdy jsou zajímavé výstupy z debat od jednoho bodu k druhému bodu. Náš návrh v alternativě buď stanovuje pevně cenu, nebo se vrací do stavu, kdy se vyplácela cena v místě a čase obvyklá. Obě varianty jsou lepší.
To mějme na paměti a nenechávejme se unést k nějakým nenávistným výrokům.
Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka je přihlášena od paní poslankyně Niny Novákové.
Protože jsem učitel, myslím, že je třeba víc apelovat na všechny pedagogy, aby děti, které teď chodí do školy a mají rodiče a prarodiče s takovým smýšlením, které jsme tady slyšeli, mohly být informovány opravdu trošku jinak. To je první věc. A jako demokrat, byť katolík, bych chtěla říci: Většina našeho národa, já to sama respektuji, není nábožensky založená, většina našeho národa se blíží spíše ke skepticismu či ateismu. Proto nikdo z nás nemá právo brzdit proces, který toto umožňuje, aby se konečně oddělilo to, co je církevní, od toho, co je státní. A kdokoli tento proces brzdí, je pro mě naprosto nepochopitelné, jaké znovu vyvolává afekty. Já jsem se tedy afektu zbavila, je to nechutné, co jsme tady slyšeli, ale berme si, prosím, z toho poučení.

Že k restitucím dojde, je jasné. Je vidět, že není moc informován.

Bylo mnoho kněží, kteří se za války postavili proti nacismu a kteří se starali o Židy. Čili nedá se říci, že církev byla proti. Děkuji za pozornost.
Tak jste, pánové ze sociální demokracie, tedy překonali veškerá má negativní očekávání tím, co se stalo. Je to váš člen. Myslím si, že by se měl omluvit. Něco podobného se, myslím, tuším, odehrálo i v Lidicích. Jak takovouhle sprosťárnu tady vůbec můžete říct!
Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Děkuji, vážený pane předsedající. Také bych chtěl požádat o korekci některých naprosto neuvážených výroků ať už o bohatých církvích, nebo o schvalování zavírání nebo nějaké kolaborace. Prosím vás o to.
Děkuji, pane poslanče.
Pokud je mi známo, tak předseda ČSSD se hlásí ke katolicismu. Ale prostě takovéto výroky nejsou možné. A dovolte mi jeden osobní výrok: Já mám docela rád pohraničí.
Ovšem co jsem dneska slyšel, tak tomu tak není. A plnou silou zodpovědnosti a svým osobním naturelem se hlásím k tomu, co tady řekl pan Laudát. Takže věřím, že se dneska situace tady zklidní a že se rozejdeme v dobrém.
Dobře, je to chlap. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, pane ministře a ostatní. Jestli jste si všimli, my jsme nediskutovali o meritu toho zákona. My jsme chtěli trochu pomoci státní správě. Ale kdo to tady otevřel? A to platí i pro vás, pane Gabale. Tu diskusi, tak to byl pan kolega Laudát, kterého mám rád. Ale on to vzal z toho ideologického gruntu a začal se vracet. Takže prosím vás, to jsme my nezačali.
Pane kolego, já příště prosím, abyste měl pana kolegu Laudáta rád mým prostřednictvím. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím.
Opravdu jenom pár stručných poznámek. Já jsem říkal ano, rozumné, nebudeme to blokovat. Pak se hrozně diví. To za prvé. Za druhé, souhlasím s panem ministrem kultury, že ta věc je závažná. Teď jsou tu tři. Před chvilkou jeden. Kde je premiér? Vicepremiér? Proč se do tak závažných debat nezapojí oni? Tak je to závažné, nebo to není závažné? Tak jako proč to vlastně projednáváme? Nic jiného to není. Byl to opoziční poslanec, nebo vládní poslanec? Poměrně jednoduché. Vy jste pro to hlasovali. Je vidět, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. To je všechno.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Grebeníček, po něm paní poslankyně Semelová, po nich pan poslanec Foldyna.
No ale ona je to památka UNESCO a bylo tam v posledních letech vloženo 300 milionů korun z evropských fondů. Pokud zámek vydáme, tedy stát vydá zámek, tak budeme muset tyto peníze vložené do veřejného majetku vracet. Všichni to víte, jak to v praxi chodí. Takových příkladů bych tady mohl přednést desítky. Například z oblasti, kde probíhá těžba uhlí.
Já děkuju panu poslanci Grebeníčkovi i jako předseda české komise UNESCO za starost o památku UNESCO. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová.
Ano, já to zvládnu v těch dvou minutách. Nedá mi to, abych nereagovala na pana kolegu Gabala, který tady mluvil o tom hrozném režimu, kde byli lidé ideologicky rozeštváváni na ty, kteří pracují, nepracují, chudí, bohatí. A nemyslím si, že by v této době žili v nějaké velké svornosti a nakonec i nadšení z toho, že jim seberete majetek, který ve skutečnosti patří těmto lidem, a ne církvi.
Děkuji paní poslankyni Semelové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Schwarzenberg, po něm pan poslanec Laudát.
Takže trošku zpytujte svědomí vy a nemoralizujte tady ostatní.
Děkuji panu poslanci Foldynovi. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD, abychom dnes ve třetích čteních pokračovali i po 14. hodině. Kdo je proti? Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Grospič.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, myslím, že vás příliš dlouho nezdržím.
Děkuji vám, kolegové. Prosím, pane poslanče.
Je nám také srozumitelné, že Ministerstvo kultury a KDU-ČSL nebude s tímto návrhem zákona souhlasit. Protože zcela prokazatelně a historicky církev zdaleka takový majetek ani k roku 1945, jaký je jí těmito restitucemi přisuzován, nikdy nevlastnila.
Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. O tom zahájím hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Další řádně přihlášený je pan poslanec Fiedler.
Absolvovali jsme tady barvitou debatu a já se na rozdíl od mých předřečníků v souvislosti s novelou tohoto zákona budu věnovat trošku faktům.
V tento moment otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášeného pana poslance Bezecného s faktickou poznámkou. Není tomu tak.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové poslanci. Už to budou skoro dva roky, co Poslanecká sněmovna schválila zákon o částečném napravení křivd. Všimněte si, že neříkám církevní restituce, jak je zvykem, ale částečné napravení křivd. Přitom každý vidí tu nedokonalost někde jinde. Ústavní soud rozhodl o nezbytnosti přijetí zákona, podle kterého by měl stát povinnost vrátit církvím neprávem zadržovaný majetek. I když se k tomu sama zavázala. Musím připomenout, že zabrání řádových budov zvládli komunisté se svými lidovými milicemi za dvě noci. Jedna noc mužské řády a jedna noc ženské řády. Je ostuda, že potom co na základě rozhodnutí Ústavního soudu Sněmovna zákon o částečném napravení křivd konečně přijala, dnes se otálí s jeho naplňováním a naopak se neustále zpochybňuje. Zasahování do zákona, na jehož základě jsou uzavřeny smlouvy, je špatná cesta. V právním státě máme protiprávní stav, který je potřeba napravit. Máme uzavřené smlouvy, které mají právní stav nastolit, a to je potřeba respektovat. Navíc uzavřené smlouvy na základě zákona platí a jejich platnost nezmění žádná novelizace. Zákonem garantovaný příspěvek na jejich provoz je v souladu se zákonem postupně snižován a na základě toho samého zákona oprávněně očekávaný výnos z navráceného majetku nepřichází. Omluva patří k jednání slušných lidí. A já chci věřit tomu, že zde jsme a chceme být slušní lidé.
Než budeme pokračovat v rozpravě, mám zde dvě omluvenky. Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Laudát.
Dámy a pánové, mám několik poznámek. Vaše strana je součástí koalice, která při realizaci zákona a platné smlouvy hází klacky pod nohy při vydávání majetku. Odmítám jakékoliv stahování veta, které jsme společně s občanskými demokraty dali. Nikdo jí nedal ani den navíc. Tak se divím, proč najednou se všechno změnilo. Odmítám, aby si někdo řešil vnitrostranické problémy. Oni tam něco načtou. Měkčí slovo já prostě použít nemohu.
Zazvoním gongem a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby sem přišli, protože budeme pokračovat v projednávání bodu a máme před sebou hlasování. Také vás poprosím, abyste snížili hladinu hluku v sále, protože je obtížné rozumět. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, konstatuji, že k tomuto návrhu jsme obdrželi tři pozměňovací návrhy. My jsme teď po debatě a přípravě s oběma navrhovateli připravili a stanovili následující pořadí tak, abychom hlasovali a vyhnuli se případné nehlasovatelnosti těch dalších návrhů. Potom sněmovní dokument 951, tedy návrh poslance Karla Šidla, který se věnuje rozšíření působnosti na kraje a obce.
Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Tedy o všech návrzích bylo hlasováno a nyní bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Mám zde zmáčknutou... ne, takže ruším faktickou poznámku a v tom případě zahajuji hlasování o takto navrženém usnesení. Tak v tom případě se omlouvám, byl jsem požádán o odhlášení, takže v tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné.
Budeme hlasovat o návrzích, které vzešly z rozpravy. Prosím, abych byl kontrolován zpravodajem - ale toho tady nevidím. Ano, pan kolega Tejc, závěrečné slovo zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče.
Velice děkuji. V tuto chvíli bych chtěl požádat o to, abychom hlasovali pro zákon, tedy pro to, aby postoupil dále. Děkuji všem, kteří hlasovali proti přerušení do 1. října, protože pokud by se tak stalo, zákon by nebyl projednán. Znamenalo by to velmi pravděpodobně uplynutí těch lhůt, které chceme prodloužit.
Děkuji. Pan zpravodaj má zájem? Nemá zájem. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme se zabývat návrhem zákona k projednání výborům. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Je jich před námi devět a myslím si, že jsme schopni je projednat. Pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, moc děkuji a zdržím ctěnou Sněmovnu velmi krátce. Pro Janu Kasalovou hlasovalo 75 poslanců a poslankyň, pro Václava Mencla 50 hlasů. Ve druhém kole tedy byla zvolena Jana Kasalová a stává se členkou Rady pro rozhlasovou a televizní vysílání. Stejně tak u Rady České tiskové kanceláře - zde jsme volili dva členy. I v tomto případě bylo odevzdáno i vydáno 146 hlasovacích lístků. Ve druhém kole tedy byli zvoleni Miroslav Augustin a Jakub Heikenwälder. I v tomto případě díky tedy úspěchu Poslanecké sněmovny je Rada České tiskové kanceláře v tuto chvíli kompletní a oba zmiňovaní pánové se ujímají svých funkcí.
Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Hlásí se zástupce navrhovatelů pan kolega Polčák.
Chci říci, že tento zákon je podle mého názoru skutečně velmi důležitý. Řeší jednu zásadní okolnost, kterou každý možná z nás řeší ve svém životě, a to je otázka náhrady škody. Když vás někdo poškodí, je na vás samozřejmě, jestli budete škodu vymáhat po škůdci. Pokud zaměstnavatele poškodí jeho zaměstnanec, tak je na něm, zdali bude vymáhat po svém zaměstnanci tuto škodu, ale samozřejmě právní úprava mu to zmocnění dává. Myslím, že jste byli snad i vy konfrontováni s čísly. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu - nevím, jak je to teď, ale v době ještě minulé - se vymáhaly škody po úřednících pouze ve čtyřech procentech. A já chci říci, že ten zákon neřeší to, že chceme úředníka nebo kohokoliv, kdo rozhoduje, dávat do nějaké pozice, ve které by se měl cítit naprosto nekomfortně, to v žádném případě. Chci tímto opravdu vyvrátit ty trochu nesmyslné tanečky, které se trochu s tímto zákonem pojí, že úředníci se budou bát rozhodovat. To je první argument, který velmi často zaznívá. Takže nečinnost by se rozhodně úředníkům v tomto směru nevyplatila. Ta je limitována zákonem.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.